V případě, že se nikdo další nehlásí, končím podrobnou rozpravu. Děkuji panu předsedovi kontrolního výboru, který si ale patrně ještě místo u stolku zpravodajů ponechá, protože zahajuji bod Sněmovní dokument 6210 a prosím pana předsedu kontrolního výboru pana poslance Vladimíra Koníčka, aby předložený dokument uvedl.
Děkuji. Za rok 2014 následují jména dvou politických hnutí a za rok 2015 seznam devíti politických stran a hnutí.
Děkuji. Zahajuji všeobecnou rozpravu, do které neeviduji žádnou přihlášku. Není zájem. Přistoupíme k rozpravě podrobné. Prosím, pane předsedo, máte slovo. Děkuji. Končím podrobnou rozpravu v případě, že se nikdo nehlásí. Přikročíme k dalšímu bodu, jímž je bod
Vážený pane předsedající, vážené poslankyně, vážení poslanci, návrh který předkládáme, patří asi k nejvýznamnějším legislativním změnám v oblasti řešení situace nebo vůbec situace dlužníků v poslední době. Jak víte, pro lidi, kteří se dostanou do dluhové pasti, již dnes naše právo určité řešení nabízí. Tak to byl jeden problém. Protože, dámy a pánové, když hovoříme o těchto lidech, tak jsou to lidé, kteří, když se na ně díváme, mají často dluhy převyšující jeden milion korun. Vy byste půjčili takovému člověku milion korun? A také jim nikdo milion korun nepůjčil. Jakmile jednou upadnete do dluhové pasti, vaše dluhy začnou naskakovat geometrickou řadou. To znamená, že s tím dlužníkem bude podle míry schopnosti splácet tři, pět nebo sedm let, pracovat a skutečně pracovat insolvenční správce, bude hlídat jeho hospodaření, prodá všechen jeho zbytný majetek. Donutí ho k tomu, aby si šel hledat co nejlepší práci, donutí ho k tomu, aby se naučil hospodařit. To bude rozhodovat soud.
Jsem přesvědčen, že v tomto ohledu je před námi kus práce, který musíme odvést a nemyslím si, že bychom to měli odkládat až po volbách.
Tato předkládaná novela je podle mého názoru morálním hazardem, který říká, že dluhy se nemusí platit a že smlouvy se nemusí dodržovat. Tato novela pokračuje v trendu pošlapávání práv věřitelů. Řeknu na závěr obecný soud. Věřitelé nebudou moci jakkoli ovlivnit splácení svých pohledávek. Novela chce do systému oddlužení přivést 655 tisíc lidí. Jak už jsem zmínil, zcela znejistí věřitele a s velkou pravděpodobností povede k masivnímu zneužívání institutu oddlužení. Pan ministr Pelikán uvedl na semináři 23. září v Poslanecké sněmovně, že si odměnu pro insolvenční správce dokáže představit ještě vyšší. Takovou sumu si pak dělí jen několik velkých hráčů na trhu. Ministerstvo přiznalo, že v současné době dostávají přiděleny téměř dvě třetiny nových věcí především tři skupiny insolvenčních správců. A teď se dostávám k nákladům státu, protože - jak už jsem zmínil - nejde jenom o negativní dopad na věřitele, ale na stát a na státní rozpočet, a to si myslím, že by mělo zajímat poslance napříč politickým spektrem. Já se jenom ptám, s jakými výsledky, protože o tom jsem hovořil na začátku svého vystoupení. Jak už jsem tady zmínil před chvílí, Ministerstvo financí odmítlo Ministerstvu spravedlnosti zvýšit jeho kapitolu o požadované výdaje. Pan ministr Pelikán tak zavazuje budoucí vládu k výdajům, které nemá vůbec v rámci jak svého současného rozpočtu, tak v rámci rozpočtového výhledu, pokryté.
Děkuji. Poté paní poslankyně Nina Nováková.
Tato novela byla několikrát konzultována se Svazem bytových družstev. Ale je to samozřejmě vaše rozhodnutí.
Nyní paní poslankyně Nina Nováková s návrhem na změnu pořadu schůze. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.
Děkuji za slovo. Děkuji.
Dobře, děkuji. Ještě někdo do rozpravy ke změně? Prosím, pan předseda klubu sociální demokracie.
Děkuji.
O tom nebudeme moci hlasovat. Teď se ptám. To bude nehlasovatelné a budeme postupovat. První návrh na změnu pořadu schůze byl návrh pana poslance Michala Kučery, který má alternativu podle návrhu pana kolegy Marka Bendy. Požádám o novou registraci. Prosím, přihlaste se svými identifikačními kartami. Děkuji vám. Návrh nebyl přijat. Kdo je proti? Děkuji vám. Máme tedy pevně zařazený čtvrtý bod našeho jednání. Kdo je proti? Návrh nebyl přijat. Nyní máme návrh pana poslance Jeronýma Návrh byl přijat.
Ve výsledku jim totiž stejně nepomůže. A to, že ta novela útočí na princip, že dluhy se mají plnit a platit a že smlouvy se mají dodržovat, je zcela zřejmé. Proto asi nepřekvapí po těch desítkách připomínek, které jsem tady zmínil, že navrhuji, aby Poslanecká sněmovna zamítla tento návrh již v prvním čtení. Pokud by ani tento návrh neprošel, dávám návrh na prodloužení projednávání této novely o 30 dnů.
Děkuji panu poslanci Plíškovi. Dalším řádně přihlášeným do obecné rozpravy je pan poslanec Pavel Blažek.
Myslím teď marketingově. No to se lépe nedá udělat. Hnutí ANO velmi dobře ví, že dlužníků, to určitě znají i přesná čísla, byly to statisíce, možná miliony. Do těch podrobností oni dále nepůjdou. Ty hlasy dostane hnutí ANO, protože personifikováno, tento návrh zákona bude samozřejmě velmi šikovně směřován k hnutí ANO. Ale takový je život a já se s tím mohu jenom smířit. Budou informovat tak, že se chystá oddlužení. To bude ta mediální zkratka. Těch připomínek je hodně. Navrhuje se zde, že i při nulovém splácení dluhů lze dosáhnout úplného oddlužení. Tedy i v případě, že nezaplatí ze svých dluhů vůbec nic. A jeho plošné nasazení na všechny případy nesplácených dluhů bude navíc otevřenou pobídkou k dalšímu budoucímu beztrestnému zadlužování.
Děkuji. Prosím nyní pan kolega Benešík řádně v rozpravě.
Jsem velmi rád, že tato diskuze zde probíhá. Vidíme to všude.
Jenom jsem konstatoval, že se nikdo nehlásí.
Já bych se k tomu ještě krátce vyjádřil. Jsem strojař, jsem technik. To bude pro mne osobně známkou toho, že došlo ke zlepšení. A toto já osobně vidím v tuto chvíli velmi daleko. Odezva ze svazu průmyslu, od manažerů průmyslových podniku i jiných firem, je pořád stejná. A to je ta příčina. Nechci říct, že ta úroveň je klesající, ale zůstaňme u toho, že ta situace není dobrá, nelepší se. Podle mého, tak jak jsem již řekl, hmatatelné zlepšení bude v okamžiku, kdy se takto začnou vyjadřovat zaměstnavatelé.
I pan ministr kultury se dostavil...
Takže já za tohle moc děkuji, že to tady bylo řečeno, protože tak to opravdu je. Setkal jsem se s lidmi z neziskových organizací, kteří říkali: My musíme neustále žádat o další a další peníze, ačkoliv lidé, o které se staráme, tak jejich zdravotní stav se nezmění. A ty dostáváme všichni. Mám s něčím problém.
Ptám se, kdo ještě do rozpravy. Ještě tedy počkám. Kdo je proti? Návrh nebyl přijat. Druhou písemnou interpelací, kterou odmítl poslanec Karel Fiedler, je interpelace na předsedu vlády Bohuslava Sobotku, který odpověděl na interpelaci ve věci národního plánu výuky cizích jazyků.
Ano, samozřejmě že se hlásím do rozpravy jako poslanec, který tuto interpelaci podal. Tak zajímavý průběh už jsme dlouho nezaznamenali. A ještě si dovolím obecně k tématu interpelací. Proč? Nebude tady pan premiér. Z vlády, která má 17 členů, 10 ministrů, jestli se dobře poslouchal, nebude na odpoledních interpelacích! A odpoledne? Deset ministrů nebude, nebude premiér. To bude fraška. Doslova. A na vině jsou členové vlády, že to bude fraška. Já jsem se dotazoval opakovaně jak ministryně Valachové, tak pana premiéra na koncepci jazykového vzdělávání. Už jsem takovou interpelaci dával na bývalého ministra Mládka.
Pokud diskutujete jiné téma, než je téma interpelace Karla Fiedlera na předsedu vlády, prosím, v předsálí.
Ten materiál jsem dostal k dispozici. Vše ostatní, co v tom materiálu je, je popis stávající situace, analýza toho, proč je nedobrý stav jazykových znalostí našich žáků a studentů. Já vám ty body s dovolením přečtu: Na tomto materiálu, na kterém Ministerstvo školství pracovalo léta, tak toto má být koncepce jazykového vzdělávání? Jednou z priorit je stanovení profilu absolventa. Takový rozvoj nejlépe posílí zahraniční pobyty učitelů. Pana premiéra to evidentně nezajímá. To mě opravdu nadzvedlo. Pobyty zahraničních učitelů. To, že by došlo ke zvýšení jazykových dovedností pedagogů, o tom žádná data nejsou. Veškeré tyhle náklady v řádu asi 1,5 miliardy korun nemohu pokládat za nic jiného, než příjemnou cestovní kancelář pro pedagogy a pro učitele.
Dobré dopoledne, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci. Prosím o klid! A to nejdříve bod 290, 291 sněmovní tisky 6209 a 6210, to jsou výroční finanční zprávy politických stran a jejich doplnění. Jako první se do rozpravy ke změně programu přihlásil pan předseda klubu TOP 09 Michal Kučera. Prosím, pane předsedo, máte slovo. Děkuji, máte slovo.
Dobrý den, dámy a pánové, vážený pane předsedající, dovolte mi, abych navrhl pevné zařazení bodu programu číslo 174, číslo tisku 1019, novela zákona o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem motorových vozidel. Děkuji.
Dobře, děkuji. Takže jako čtvrtý pevně zařazený bod na dnešní odpolední jednání.
Děkuji, pane místopředsedo. Já mám návrh a prosbu o zařazení jednoho bodu na zítřejší program schůze po třetích čteních. Tuším, že tam je jedno třetí čtení. Omlouval se pan Zaorálek. Nevím, jestli jste to zaznamenali i vy, kolegyně a kolegové, ale v minulém týdnu se stala poměrně významná věc v OSN, kdy komise pro postavení žen OSN, která je hlavním globálním mezivládním orgánem určena výhradně k podpoře rovnosti žen a mužů a posílení postavení žen. Tato komise má zásadní význam při prosazování práv žen, dokumentující realitu života žen na celém světě a formování globálních standardů v oblasti rovnosti žen a mužů a posílení postavení žen. A prosím to, co se stalo minulý týden, není vtipem, není to ani aprílem - Saúdská Arábie se stala jednou ze zemí, která bude zasedat v této komisi! Ano, kolegyně a kolegové, slyšíte dobře. Já se s tímto podobenstvím naprosto ztotožňuji. Mimochodem, každá žena v Saúdské Arábii musí mít ženského dozorce, který jejím jménem činí veškerá důležitá rozhodnutí, kontroluje život ženy de facto od jejího narození až do smrti. To, že by ženy v Saúdské Arábii řídily automobil, to je naprosto iluzorní.
Já jenom upozorňuji, že máte pět minut, tak proto vás nepřerušuji.
Hlásila jsem se s přednostním právem!
Já to nebudu zpochybňovat.
Přihlásila jsem se ke změně programu, ten jsem načetla a ten načítám dál, ale není tady pan Zaorálek, kterého bych mohla interpelovat.
Já to tedy mohu zopakovat ještě jednou před tou půl dvanáctou, ale podotýkám, že je to vaší věcí, abyste sledovali jednání včetně omluv.
Ano, já nezpochybňuji to, že se pan ministr Zaorálek omluvil, ale vy nezpochybňujte moje právo chtít zařadit do programu debatu na toto vážné téma. Myslím si, že to není jedno ani našim kolegům v Poslanecké sněmovně. A byla bych, velmi ráda bych znala pozici České republiky k této věci. Protože vy víte, že v této komisi...
Já bych prosil Sněmovnu o klid!
Takže bych velmi ráda znala názor a postoj České republiky, protože Česká republika také hlasovala. Bohužel to hlasování je tajné. Takže nemáme žádnou šanci dozvědět se, jak která členská země, jaký postoj k tomu zaujala. Vidím tady i pana premiéra, může to udělat za vládu České republiky pan premiér a ubezpečit nás všechny, že se z hlediska práv, lidských práv, ženských práv tímto Česká republika jednoznačně distancuje od toho, aby součástí této komise byla Saúdská Arábie. Ortodoxní islámská monarchie!
Několikrát jsem tady interpeloval, několikrát jsme se snažili rozvinout debatu. Pak vlastně zjistíme, že tady máme jednoho kolegu, který je vlastně klaunem nebo kouzelníkem, pardon. Jeden kouzelník, jeden klaun. A je zodpovědností každého politika, jakým způsobem se postaví ke své práci. A jestliže je tlačen nějakou neziskovou organizací, tak si myslím, že pokud jeho vědomí a svědomí říká něco jiného, tak by se tomu měl postavit. Ale vím, že ten tlak je velký a není to v této chvíli kritika. Pouze si myslím, že to vytváří celkovou atmosféru. Bude se jenom zvyšovat a financování do neziskových organizací popluje dál a nic se nezmění. Najednou se v médiích objevují denně články o tom, že zvýšíme platy těm, zvýšíme platy tam těm. Proč jste to neudělali během těch čtyř let? Zásadní a základní otázka, času jste na to měli dost.
Děkuji panu poslanci Marku Černochovi.
Všichni zaměstnanci na projektu pracují v rámci dohody o pracovní činnosti nebo dohody o provedení práce. Dohody o pracovní činnosti jsou limitovány maximální výší 80 hodin za měsíc, dohoda o provedení práce je limitována 300 hodinami za rok. Celostátní kampaň Hatefree, na kterou váš dotaz směřuje, je zajištěna čtyřmi pracovními pozicemi v rozsahu dvou úvazků a je rozpis jednotlivých projektů těch sedmi, jak kdo na čem pracuje, na které úvazky. Škoda, že tam pan premiér také nedoplnil, jaká je hodinová sazba toho člověka, protože i za půl úvazku si může vydělat možná víc než my zde v Poslanecké sněmovně. To znamená jeho průměrný plat.
Před nějakou dobou v mé regionální poslanecké kanceláři přistála obálka s výroční zprávou neziskové organizace roku, která se zabývá začleňováním rómské komunity.
Děkuji za slovo. Samozřejmě s těmi závěry souhlasím. To je také pravda. Ale mě spíš zarazilo tvrzení pana kolegy Marka Černocha. Vám Rekonstrukce státu posílala esemesky? Tak to tedy klobouk dolů. Děkuji za pozornost.
Děkuji panu poslanci Janu Klánovi. Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Ty, které dobře žijí z veřejných peněz, a ty, které často složitě na ty peníze dosahují. Takže ten neziskový sektor musíme vidět minimálně z dvou pohledů.
Ještě faktická poznámka pana poslance Marka Černocha. Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Začnu panem kolegou Opálkou. A dělají to proto, že chtějí pomáhat lidem. Ty mají smůlu.